Chci říct, že poslanecký návrh sociální demokracie a hnutí ANO podporují i ostatní politické strany, jako je Pirátská strana, SPD, Komunistická strana Čech a Moravy, také jim za to děkuji. Také souhlas Soudcovské unie, podotýkám, toho si hodně vážím, protože společně se Soudcovskou unií, myslím si, nejenom já mám cíl, aby opět exekuce v České republice vypadaly tak, že dlužník i věřitel mají rovné postavení a že ta hra se hraje fér podle poctivých pravidel. Také souhlas odborů jako zástupců zaměstnanců. Víte, že neexistence chráněných účtů drtí pracovní trh. A také souhlas zaměstnavatelských svazů, Charity, Asociace občanských poraden a České asociace povinných. Dámy a pánové, chráněný účet je předkládán velmi aktuálně a také zrychlen kvůli koronavirové situaci. Myslím si, že tento návrh zákona z dílny poslanců, jak jsem popsala, je příspěvkem do této debaty, který by měl ukázat, že to myslíme se směnami (?), exekucemi, vážně. Chceme poctivé placení dluhů, nechceme dlužní otroctví, chceme, aby věřitel a dlužník měli rovné postavení a aby se exekuce nedělaly pro exekuce.
Nyní otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Marka Výborného a s faktickou přihláškou je potom...
A já vám řeknu tu větu: já vím, že on moc nemá, ale já mám vyměřené to výživné, on by mně ho měl platit, tak ať mi ho platí. Je to v pořádku, to dítě je potřebuje.
Omlouvám se, paní poslankyně, čas vypršel. Děkuji. Pan poslanec Aleš Juchelka se přihlásil s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Pokud stát zaplatí zálohové výživné mamince, která dá toho svého partnera k soudu anebo dá žádost na exekuci, tak určitě to nezlepší jejich vztahy. Já tomu rozumím, jakoby kam míříte, ale nenalhávejme si nějaké věci a říkejme věci tak, jak ve skutečnosti jsou. Chudý rodič - ještě u paní poslankyně Richterové. My přece máme celý systém sociálních dávek.
Paní poslankyně Věra Kovářová v obecné rozpravě.
Musím reagovat na paní ministryni a konstatovat, že to rozdělení dvou táborů nebylo úplně přesné. Myslím, že jsou tu tři tábory. A my jako Starostové a nezávislí patříme do toho tábora třetího. Myslím, že lze konstatovat, že v zásadě nyní existují dva postupy v případě situace, kdy není výživné hrazeno. První postup může vést k vymožení dlužného výživného a je jím návrh na vymožení dlužného výživného buď soudem, nebo prostřednictvím soudního exekutora. Spoluodpovědnost za děti mají rodiče, to je nezpochybnitelný fakt a stát by tuto odpovědnost neměl přebírat. A myslím si, že je potřeba se ptát, zda se tomu nedá nějakým způsobem předejít. Je to samozřejmě vždycky individuální záležitost. A pak je třeba se ptát, proč to nefunguje po celé republice. To se, paní ministryně, neptám tedy vás, ale byla by to spíše otázka na paní ministryni Benešovou. Stávající tabulky, které pomáhají určit výživné, jsou jedním z funkčních nástrojů, ale co je důležité, je potřeba nastavit jednotnou metodiku pro soudce. A tam vidíme další velký problém, který souvisí právě s tím, že dochází k problémům ohledně placení výživného. Určitě znáte mnoho případů, kdy nebylo dobře rozhodnuto.
U Soudcovské unie je toto stanovisko. Původní návrh váže chráněný účet na jiný účet, který má povinný u této banky a který je postižen exekucí, a tyto účty jsou v podstatě svázány. V tomto je původní návrh rozumnější, protože na chráněný účet může banka podle původního návrhu pustit jen některé platby, jasně definované, a ostatní přírůstky automaticky nechá na původním účtu. Nyní k pozměňovacím návrhům. Co se týká návrhu na čtyřnásobek životního minima, tady jsem avizovala, že budeme mít s předkladatelem Patrikem Nacherem neutrální stanovisko. Já to jenom říkám, abyste měli poměry a samozřejmě jste rozhodli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a stanoviska klubů. Podotýkám, že to doporučovala a žádala centrální banka. Já si vážím stanovisek centrální banky, protože samozřejmě dohlíží na bankovní trh a je důležité, abychom její stanoviska respektovali pro funkčnost. Takže úprava poplatků - tady budeme souhlasit jako předkladatelé, stejně tak samozřejmě s úpravou účinnosti, jak to načetla kolegyně Válková. To je vlastně další věc, která byla požadována a je důležitá pro bankovní sektor. Další záležitost se týká ochrany výživného. Jedná se o radikální a absolutní ochranu výživného na chráněný účet, opět souhlasné stanovisko. A co se týká posledního návrhu, je to pozměňovací návrh kolegy Výborného a dalších, z těch důvodů, co jsem popsala, budeme mít nesouhlasné stanovisko. Podotýkám, ani já neválčím. Jsou to prostě nějaké dva přístupy, které z mého pohledu jednoduše v tuto chvíli, v této fázi projednávání, nejsou skloubitelné. S Patrikem Nacherem jsme vytáhli tento návrh zákona do tohoto čtení a do zrychlené procedury proto, abychom zabránili tomu, aby se řada lidí, tak jak to bylo při minulé hospodářské krizi, dostala do potíží. A bohužel, dámy a pánové, tato doba přichází.
Děkuji navrhovatelce. Je tomu tak, takže prosím nyní závěrečné slovo zpravodaje.
Mně opravdu není znám žádný vztah paní poslankyně Valachové k Ministerstvu spravedlnosti. Ona je poslankyní Poslanecké sněmovny. A zajímalo by mě, a považuji to za naprosto bezprecedentní, že tady přednáší stanovisko za Ministerstvo spravedlnosti.
Já prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Tak na základě usnesení ústavně-právního výboru byla doporučena tato hlasovací procedura. Následně bychom hlasovali návrh pod písmenem E, což je návrh pana poslance Grospiče. Já je pak budu detailně představovat při tom hlasování, asi teď snad nemusím, aby to nezaznělo zbytečně dvakrát. Následně návrh pod písmenem B, to je návrh skupiny poslanců, poslance Výborného, Kohoutka, Chvojky a Feriho. Následně budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem D, a to odděleným hlasováním, respektive bude záležet na tom, jak proběhne hlasování návrhu písmene B, to je návrh poslanců: Valachová, Válková, Nacher.
Děkuji. Pokud nemá tedy nikdo žádné jiné návrhy, tak já zahajuji hlasování.
Takže můžeme začít.
Takže to je návrh technické úpravy.
Stanovisko výboru je doporučující.
Nevím, jestli stanovisko může existovat, pokud návrh byl přednesen až nyní.
Je to součást usnesení z jednání ústavně-právního výboru, kde to je doporučeno.
Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Je to návrh, kterým se chráněná částka navyšuje na čtyřnásobek životního minima.
Štěstí je to, když vsadím čísla a vyhraji nějakou částku.
Máte slovo.
Několik poznámek k debatě. Za prvé, ten zákon není o rodičích, není o tatíncích, není o maminkách, není o nezodpovědných rodičích. Za druhé, zákon rozprostře záchrannou síť v situaci, kdy dítě nedostává výživné. A že takové situace jsou, to všichni víme. Co se týká nezodpovědnosti, navážu na předřečníka. To je všechno. Ale tohle všechno přece děláme. Ale nemá smysl říct, až se tohle všechno stane, tak teprve začneme řešit děti, které nyní mají tyto potíže a rok od roku stárnou a jejich dětství je velice rychlé.
My jsme dosti sociální stát. Když jsem tady říkala o analýze, tak několik z vás reagovalo a vlastně jste přiznali, že nic takového nemáte. Tak to je.
Připraví se kolegyně Aulická.
Děkuji, pane předsedající. Jeden tábor říká - pojďme pomoci dětem v bezvýchodné životní situaci. Kromě toho, že to je lidské, tak je to také civilizované, je to správné a pro společnost je to dlouhodobě výhodné. Pomáhat dětem znamená zaplatit jim to, co jim nezaplatil ten rodič, který se na ně vykašlal, že ty děti budou mít šanci na normální život, že vystudují, nebudou z nich kriminálníci, zapojí se do společnosti. Popravdě řečeno, padá tady celá řada věcí o tom, že s vymáháním se nic neudělalo. Takže o tom tento zákon je. Co se týká primární prevence, jak říkal pan poslanec Juchelka, já naprosto souhlasím s tím, že primární prevence je klíč. Tento rozpočet držíme. A na tom intenzivně pracujeme, protože primární prevence je klíč. A poslední věc v reakci na paní předsedkyni Pekarovou Adamovou. Pro Ministerstvo spravedlnosti končí problematika výživného rozhodnutím soudu o výši alimentů. Proto jsem mluvila o tom, že ten zákon nám pomůže vlastně i do té situace vnést pořádek, protože budeme konečně vědět, jaká je reálná situace, a pak se s tím může pracovat.
Já vám to budu měřit znovu, já vám rozumím. Ještě jednou, paní poslankyně, páni poslanci, pokud diskutujete něco jiného nebo i zákon o náhradním výživném, a nemáte udělené slovo, prosím v předsálí! Tady bude mluvit ten, komu bylo uděleno slovo předsedajícím. Nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Vážení přítomní, dovolte, abych velmi stručně připomněl vládní návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Navrhuje se zřízení Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jejichž správcem bude Ministerstvo vnitra. Souhlasím s pozměňovacími návrhy tohoto výboru, které obsahují legislativně technické změny a posun data nabytí účinnosti o jeden rok.
A já otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádné přihlášky. Ze strany zpravodaje? Nicméně než ho pustím ke slovu, tak poprosím o zajištění klidu nebo vyhození vyrušujícího přístroje.
Děkuji, pane předsedající. Navržená procedura je následující:
To je návrh procedury z výboru. Pokud nikdo nemá jiný návrh... Já zahajuji hlasování.
Předmětem navržených úprav je, aby zveřejňování právních předpisů ve sbírce nebylo podmínkou nabytí jejich platnosti a účinnosti, ale namísto toho bylo nesplnění povinnosti zveřejnění právních předpisů řešeno sankčním mechanismem. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Jedná se o legislativně technické úpravy přijaté na garančním výboru. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji zpravodaji, děkuji navrhovateli.
Dobrý den.
A faktická poznámka pana Václava Klause, připraví se k faktické poznámce paní kolegyně Alena Gajdůšková.
Tady se vede vážná debata, kde jsou různé politické názory, proto je to emotivní. Já jsem řekl, že chápu jaksi ušlechtilé představy předkladatelů a argumentuji, že to nebude fungovat, a vy máte tu drzost používat nějaké osobní útoky! Co víš o mojí rodině? Tak mi to pojď říct tamhle někam ven, ale nepoužívej to ve třetím čtení důležitého zákona! Nezlobte se na mě!
Nyní paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se Helena Válková, poté Teraza Hyťhová. Tím bychom zatím přihlášené faktické poznámky mohli vyčerpat.
Děkuji za slovo. Na pana Václava Klause mladšího nebudu reagovat, to je mimo komentář. Urážel nás také, ale myslím si, že ti, kteří to sledují, si udělají obrázek sami. Jsou tam dvě zásadní věci. Pro nás sociální demokraty jsou zásadní děti. A civilizační úroveň společnosti se poznává podle toho, jak se chová k těm nejslabším. Tak to prostě je. To je civilizační úroveň společnosti. A to se ukáže, když přijmeme tento zákon, a já jsem připravena se o tom bavit dál.
A nebudu v situaci, kdy mi hoří dítě, hledat pachatele. Toho samozřejmě budu hledat okamžitě. To byl výborný, ale výborný příklad. Známe se. Většinou nejsme příliš systémoví a řešíme věci ad hoc. Někdy i s chybami. A do třetice moje poznámka. Já nechci, aby naše děti byly na tom jako děti z předměstí v USA. To jsou pro mě ty příklady, které jsou hodné následování, a tam to znám, speciálně v Německu, velmi dobře. Tam se o ně starají maximálně. I o ty rodiny, které jsou v této situaci a potřebují zvýšenou pomoc finanční. Nemám už čas v rámci faktické poznámky se dál vyjadřovat, ale tam bychom se měli - - tímto směrem a ne směrem opačným.
Děkuji. Já bych se vrátila zpátky do té debaty a opravdu si vyprošuji, aby se tady používaly výrazy, jako že jsme asociální, že nechceme myslet na děti, že nám na nich nezáleží a podobné věci. To je problém, který se nevyřeší tímto zákonem. Ten problém tady dneska je. Stejně ten stát ty peníze nevymůže! Takže opět stát udělá další sociální dávku, jako je tato, a bude vyplácet peníze za lidi - ano, někteří samozřejmě můžou být v tísni, ve finanční tísni, můžou být v problémech, to nerozporuji, ale jsou to jistě i lidé, kteří zkrátka platit nechtějí a peníze na to mají. Primárně se nemá o děti starat stát, ale rodič. Jeho vlastní rodič. Stát má dopomoct k tomu, aby ten rodič svoji povinnost plnil a o to dítě se řádně staral a platil za něj alimenty případně. Ale nemůžeme jako stát suplovat roli rodiče v tom, že stát všechno bude uhrazovat. To není řešení. Ten problém tady bude pořád, ta vymahatelnost bude stejná a v podstatě ten problém se nevyřeší. A prosím, vyprošuji si názory typu, že jsme asociální, že nechceme pomoct dětem! Je to nesmysl. Chceme pomoct dětem, ale problémy se mají řešit tam, kde jsou, a nepřidělávat další a další a další. A tohle zkrátka problém bude.
Děkuji za slovo. Úvod vašeho vystoupení byl zoufalý, ubohý, naprosto překračující veškeré meze, byl pod úroveň a není důstojný člena této Poslanecké sněmovny.
Nyní pan poslanec Aleš Juchelka s faktickou poznámkou. Pane kolego, ještě zopakuji přihlášené: paní kolegyně Valachová, Pekarová za vámi.
Děkuji mockrát. Pan předseda Vondráček, a já jsem za to velmi rád, mi vzal vítr z plachet, protože jsem chtěl říct úplně to samé, a moc mě těší, že řekl tady toto právě z pozice předsedy Sněmovny. Takže přejdu rovnou k tomu druhému bodu. Nemáme žádné děti na ulicích, máme rozšířenou pěstounskou péči, máme rozšířenou ústavní péči, dětské domovy. Tady toto prostě a jednoduše funguje, takže nazývejme věci pravými jmény.
Označuji hlasování za zmatečné. Zahajuji tedy znovu toto hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Dále budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B poslanců Výborného, Kohoutka, Chvojky a Feriho, kterým dochází ke zjednodušení založení chráněného účtu, zjednodušenému zasílání plateb, ochrany výživného a dalších příjmů, které byly doručeny, a také bránící zneužití chráněného účtu.
Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.